Počty útoků, které jsou motivovány antisemitismem, v západní Evropě meziročně narůstají. Já abych tedy uzavřel svůj příspěvek do diskuse tím, že je jednoznačně prokázáno, že nárůst antisemitismu v Evropě je v přímé souvislosti s migrací. Nebude to rozhodovat nějaký Řek v Bruselu.
Děkuji panu kolegovi Kobzovi.
Děkuji, pane místopředsedo. Já bych faktickou poznámkou chtěla reagovat na pana poslance Leo Luzara, který se nám tady vyznal ze svého obdivu k Palestině. Byla to velmi obrovská kauza, která se řešila i na úrovni diplomacie. Takže já bych jenom chtěla poprosit, abychom si tady skutečně říkali věci, tak jak jsou. A pokud tady kolegové z Komunistické strany Čech a Moravy opěvují Palestinu - já tomu rozumím. Na druhou stranu my máme přeci právo mít na to názor jiný. A tady skutečně došlo a dochází k flagrantnímu porušování českých právních předpisů. ODS podpoří návrh usnesení, který předkládá kolega Bartošek.
Kolega ministr Petříček a Tomio Okamura posečkají. Já ale před faktickou poznámkou Nyní tedy pan kolega Ondřej Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se Leo Luzar.
Zazněl tady výrok ohledně institutu strpění, který v našem právním řádu existuje od roku 1992, a to na základě mezinárodních smluv, ke kterým Československo a Česká republika později přistoupila. Jak jistě víte, bylo to v době vlády premiéra Miloše Zemana, dnešního prezidenta. Ohledně tohoto institutu, který sice jenom velmi okrajově, ale přece jenom souvisí s dnešním tématem, je velká diskuse. Protože já po konzultaci s odborníky z Ministerstva vnitra jsem nabyl dojmu, že řada kolegů se k tomuto vyjadřuje opravdu velmi neodborně a používá, alespoň z informací, které mám z Ministerstva vnitra, zavádějící argumenty. Na plénu může vystoupit jenom někdo. Na podvýboru mohou vystoupit i odborníci, kteří nejsou politici, kteří nejsou poslanci nebo členové vlády.
Současně budeme nejprve hlasovat o protinávrzích pana poslance Luzara v daném textu. V případě, že neprojde protinávrh, budeme tedy následně hlasovat o navrženém usnesení zahraničního výboru. To je návrh procedury.
Hlasujeme o proceduře hlasování. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Procedura byla schválena a můžeme začít první bod.
Děkuji.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Nyní přečtu návrh usnesení, který přijal zahraniční výbor. "Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu Izrael, včetně popírání holocaustu."
Ano. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.
Nyní bod číslo 2 modifikovaný panem poslancem Luzarem.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Základní návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Děkuji.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji.
Návrh byl přijat. S přednostním právem pan předseda klubu Miroslav Kalousek. V tom případě rozhodneme o námitce pana Miroslava Kalouska proti elektronickému zápisu o výsledku hlasování.
Tady mám na mysli zkušenost konkrétně ze Zlínského kraje, kde v porovnání s výškou financí na hlavu, tedy na jednoho obyvatele v systému zdravotního pojištění, je prostě nejnižší. Ten rozdíl je až 35 tisíc na jednoho občana, což samozřejmě není odůvodnitelné. Zase cituji: "aby ministerstvo a vláda stanovila mechanismus valorizace plateb za státní pojištěnce od roku 2021 tak, aby postupně bylo dosaženo zvýšení objemu financí do zdravotnictví srovnatelného s průměrem EU, tedy přibližně 9 % HDP." Já jsem to ve svém obecném vystoupení, v obecné rozpravě řekla také. Čili tam je svým způsobem ta potřeba pokryta. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou, požádala jsem o hlasování po jednotlivých bodech a prosím vás dle vašeho uvážení o podporu navrženého usnesení.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Omlouvám se, s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Mám to od kolegů z jiných politických stran, abychom je případně mohli porovnat, než začneme hlasovat. Nicméně je poměrně zvláštní, když členka vládní strany vlastně úkoluje vládu a dává úkoly vládě. Já myslím, že údaj, kolik procent jde do kterého sektoru veřejných služeb vůči HDP, je údaj v zásadě spravedlivý. Teď jsem nepochopil jenom, jestli z veřejných zdrojů, nebo i ze soukromých zdrojů, to je velmi důležité pro tu debatu. Já rozumím tomu stanovisku, že například ve Zlínském kraji je úhrada na hlavu, jak jste říkala, o 35 tisíc - asi ročně - méně, nicméně to číslo nám vlastně nic neříká. Já se omlouvám. Za stejně kvalitní poskytované služby by se mělo stejně platit.
Já už dneska také určitě naposledy. Na některých vybuchují granáty a hromadí se tam nelegální zbraně a na jiných se vraždí, čtvrtí novináři. Já bych vás chtěl, paní kolegyně, prostřednictví pana předsedajícího poprosit, abyste si nastudovala veřejně dostupné údaje ze všech těch serverů, které jsem tady citoval, ze kterých jednoznačně vyplývá, že rostoucí vlna antisemitismu v Evropě v posledních letech je jednoznačně v korelaci a v souvislosti s rostoucí islamizací Evropy. Čím více tzv. uprchlíků z islámských zemí, tím více nám v Evropě poroste antisemitismus. Tento rostoucí antisemitismus, který se nám tady objevil v Evropě, není dílem původních Evropanů. Antisemitismus původních Evropanů je na setrvalé úrovni. Takže děkuji, že už toto nikdy nebudete aktivně podporovat.
Pane ministře, máte slovo.
Já samozřejmě vítám tuto rezoluci, to usnesení, protože antisemitismus je rostoucím problémem v Evropě a žádná společnost rozhodně není imunní. Myslím, že Česká republika dlouhodobě se hlásí k tomu, že uznává veškeré mezinárodní právo, které se situace na Blízkém východě a v rámci blízkovýchodního mírového procesu týká. Naše pozice dlouhodobá je, že vnímáme jako jediné možné řešení vznik dvou států, Státu Izrael a budoucího státu Palestina. V tomto směru jsme si vědomi veškerých rezolucí OSN, které se této otázky dotýkají. To nicméně ještě nezadává důvod k tomu, abychom jako Evropská unie či Česká republika podporovali aktivity, které směřují k bojkotu Státu Izrael.
Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Ještě se zeptám na případná závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan kolega Bartošek má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě.
Když se podíváte na řadu jiných států, tak je jednoznačné, že toto není problém Státu Izrael a není to pravda. Z toho vyplývá, že jediný záměr toho, co se děje, je snaha o bojkotování Státu Izrael. Ale blokovat účast sportovců, zpěváků, to už není kritika Státu Izrael, ale stigmatizace lidí. Možná jste zažili některé sportovní události, kdy odmítli Izraelcům podat ruku po proběhlém zápase.
Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje.
To je opravdu velmi roztomilá finta, protože to je podle mě krystalická demagogie.
Budeme pokračovat podrobnou rozpravou. Jako první je přihlášený pan kolega Bartošek, který to signalizoval v obecné rozpravě, takže je řádně přihlášen.
Návrh usnesení byl přijat.
Další bod je, že Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo zdravotnictví, aby vypracovalo dlouhodobou koncepci zdravotnictví, jak bude zajištěna kvalitní a dostupná zdravotní péče v následujících letech.
Prosím. Návrh usnesení nebyl schválen. Takže máme vyčerpány všechny návrhy, já tímto tento bod končím a přerušuji schůzi zítra do 9 hodin ráno.
A samozřejmě, a tam směřuje návrh poslaneckého klubu sociální demokracie, který tady představila Alena Gajdůšková, poslankyně našeho klubu, máme zájem, nejenom my, ale věřím, že všichni v České republice, pacienti a pacientky, tak, abychom měli jistotu, že na čem jsme se dohodli v rámci vyjednávání, co bylo přislíbeno i panem předsedou vlády, tak také bude naplněno a skutečně tyto finanční prostředky potečou tím způsobem, jak jsem popsala, a my budeme mít tyto finance pod kontrolou.
Poprosím pana poslance Kaňkovského, který je přihlášen do obecné rozpravy.
Dobrý podvečer. Teď nechci brát pana ministra za slovo, ale podobná vyjádření se v médiích v poslední době objevila. Já jsem přesvědčený o tom, že české zdravotnictví navzdory řadě problémů poskytuje vysoce kvalitní zdravotní péči, ale je potřeba si říci proč. To, že máme v tuto chvíli kvalitní zdravotní péči není zásluhou nás politiků. Ta druhá stránka je - nebo ještě bych k tomu řekl tolik, že zdravotníci samozřejmě mají nějakou trpělivost. Oni už toho za ta poslední desetiletí zažili opravdu hodně, ale myslím si, že není možné hazardovat s tou jejich mírou. Já bych jim chtěl poděkovat. Už to tady dneska zaznělo a myslím si, že se sluší to zopakovat. Pan ministr Vojtěch nás opakovaně ujišťuje, že české zdravotnictví velmi dobře šlape, že šlape jak dobře namazaný stroj. Už jsem to tady zmiňoval. Skutečně, máme tady kvalitní nemocnice, máme tady i kvalitní terénní péči, ale máme tady také problémy, o kterých se moc v tom mediálním prostoru nemluví, nebo se o nich mluví pouze občasně. A já si myslím, že není možné, abychom veřejnosti říkali polopravdy nebo abychom veřejnost nějakým způsobem chlácholili. A jestliže se dnes bavíme o tom, že máme veliký personální nedostatek v našich nemocnicích, a netýká se to jen těch malých regionálních nemocnic, týká se to i řady okresních, velkých nemocnic a týká se to i klinik, tak jestliže tento problém máme, tak ho nemůžeme zastírat. Musíme skutečně i veřejnosti říci, že tady existuje určité ohrožení směrem do budoucna a že je na nás politicích, abychom hledali účinná opatření, jak ta rizika minimalizovat. To znamená, to nepadá jenom na hlavu pana ministra nebo vlády nebo nás všech politiků. Ale je potřeba si také říci, že řada států s tím bojuje jiným způsobem než u nás. A jestliže se tady dneska bavíme o tom, že došlo k navýšení platů ve zdravotnictví, tak je to samozřejmě dobře. Já oceňuji i to, že v těch minulých letech došlo opakovaně k navýšení jak pro lékaře, a co bych ještě zdůraznil, tak v posledních letech i pro zdravotní sestry a další zdravotnický personál. To je samozřejmě velmi dobře. Ale pokud se bavíme se zdravotníky, co je v tuto chvíli trápí, tak je potřeba si říci, že oni už dneska nezmiňují zdaleka jenom ty platy. Také víme, že jsme se tady tím zabývali v minulém volebním období, že jsme novelizovali zákon o vzdělávání lékařů i o vzdělávání ostatních zdravotnických profesí. A tady bych se zmínil ještě o jedné specifické věci, o které se příliš nebavíme, ale která podle mého názoru je v tomto směru zásadní. Já za to pana ministra oceňuji. Ale my nedokážeme v tuto chvíli pracovat s těmi školiteli. Představte si průměrné interní oddělení v okresní nemocnici, které má 25 lékařů. Někteří z nich jsou v důchodovém věku. A tito lékaři musí obsáhnout veškerou klinickou práci, to znamená, pracují na jednotce intenzivní péče, v poradnách, dělají konsiliární službu a do toho se mají věnovat vedení jednotlivých stanic a mají se věnovat školení mladých lékařů. Mnozí samozřejmě uvažují o tom, že odejdou do terénu. Pokud se někde uvolní privátní ambulance, je pro ně mnohem jednodušší odejít do privátní ambulance a tu zodpovědnost nejenom za tu klinickou práci, ale i za ty mladé školence předat někomu jinému. Jenže on bohužel nikdo jiný na těch odděleních už není. A je potřeba říci, že za ty dva roky, které už jsou v gesci tohoto pana ministra, se toho zas až tolik nestalo. Zase nechci pana ministra tady nějak planě kritizovat.
Odsuďme jednotně a zcela jasně jakékoli projevy nenávisti vůči Židům a nerozmělňujme a neznevažujme tento symbolický akt polemikami o mezinárodní politice.
A teď abychom postupovali správně.
Může za to enormní nárůst projevů antisemitismu, kvůli kterému se mladí lidé bojí na evropských ulicích nosit náboženské předměty nebo se otevřeně hlásit ke svému židovskému původu. Nejstrmější nárůst protižidovských útoků byl v západní Evropě. My jsme si zvykli spojovat antisemitismus s nějakými neonacisty. V prvé řadě bychom si ale měli říct, že největší počet antisemitistů je mezi muslimy. Má to logiku. A i v České republice, jak víme z veřejných zdrojů, se muslimové modlili a možná ještě modlí za zničení Státu Izrael. Nenávist k Izraeli je spojnicí mezi muslimy a dalšími faktickými antisemity, evropskými liberály a evropskou tzv. ultralevicí. A ve velkém množství témat by nám měl být vzorem. Izrael a izraelský židovský národ totiž ukazují, že i malý desetimilionový národ se dokáže ubránit mnohanásobné přesile, kterou je fakticky obklíčen. Předsednictvo SPD, pro vaši informaci, například již 19. prosince roku 2017 vyzvalo vládu České republiky, aby přesunula úřad českého velvyslanectví do Jeruzaléma, protože považujeme Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Státu Izrael. V České republice není naštěstí antisemitismus velký problém kromě toho, že je tabu a v podstatě komické říct Židovi Žide, to si troufne jenom Žid. Jako u Cikánů si už Cikáne říkají jen Cikáni. To ovšem neznamená, že by nenávist k národům nebo odlišným skupinám vymizela. Sluneční kavárna svorně nenávidí a šíří nenávist proti všemu, co je spojeno s Okamurou, Babišem nebo Zemanem. Dámy a pánové, Churchill prý po válce řekl, že příští fašismus se bude vyznačovat bojem s fašismem. A dnes jsme svědky masového šíření nenávisti vůči skupinám občanů, kteří mají jiné názory. Tyto názory jsou potlačovány a jejich nositelé jsou dehonestováni. Končí to tím, že lidé jsou na ulici od tzv. sluníčkářů neboli pravdoláskařů napadáni jen pro své názory. Tak začínal a začíná fašismus. SPD má s útoky na své členy nebo sympatizanty své zkušenosti. Já osobně už takové projevy nenávisti proti své osobě téměř nevnímám, ale někdy se nepřestávám divit. Tito lidé by si měli uvědomit, že takové štvaní lidí proti sobě a vzbuzování nenávisti proti názorovým oponentům se jednou může obrátit i proti nim samým. A to není dobře. Aniž bychom si to uvědomovali, v rámci boje proti domnělé nenávisti ve společnosti produkují média a politici - mám na mysli mainstreamová média a mainstreamoví politici - nenávist skutečnou, a to na všech stranách. Tady je skutečně nebezpečí. Samozřejmě, frustrace některých občanů ze situace, kdy migranti mají více kulturních a politických svobod než Evropan, pak na opačné straně vede skutečně k extremismu i v evropské populaci. Nejlepším lékem na všechny ty nenávisti je v prvé řadě svoboda a rovný spravedlivý přístup ke všem. Zastavme islamizaci Evropy, a ubude útoků na Židy i ostatní Evropany. Mluvme pravdu o Izraeli a Palestině, a ubude nenávisti vůči Židům i mezi dnešní tzv. liberální společností. Dovolme svobodnou soutěž názorů a nedehonestujme a nenálepkujme, a ubude nenávisti živené pouze pro politický kalkul. Vím, že to je pro někoho těžké, protože emoce k lidem prostě patří. A věřte mi, že i já se budu snažit o větší empatii a pochopení svých politických oponentů. A to, ať je tato nenávist šířena vůči Izraeli, Rusku, USA, nebo proti konkurenčním politickým názorům a občanům, co je sdílejí.
Pan předseda Kováčik také ne, pan poslanec Kohoutek také ne a pan poslanec Martínek - hlásil se k faktické poznámce. Tak už je to v pořádku. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Nejprve dovolte, kolegyně a kolegové, vůbec to, že jste byli ochotni a podpořili jste zařazení tohoto bodu na program Poslanecké sněmovny. Stejně tak bych chtěl poděkovat i zahraničnímu výboru za kvalitní projednání a připomínky, které byly vzneseny na jednání tohoto výboru. Můžeme vidět v Evropě narůstající vlny antisemitismu, začátkem října v Německu.
Děkuji panu premiérovi za odpověď. Vezmu si ty informace a nenavrhuji žádné usnesení.
Zeptám se, jestli se ještě někdo tedy hlásí do rozpravy k této interpelaci.
Logicky s tím souhlasím a zeptám se.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Proto navrhuji přerušení do doby její přítomnosti na interpelacích. Děkuji za pochopení.
Ano, děkuji, to je procedurální dotaz. Já tedy zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Já vám všem děkuji. V hlasování číslo 70 je přihlášeno 75 poslanců, pro 74, proti nikdo. Interpelaci jsme tedy přerušili do přítomnosti paní ministryně. Ministr kultury Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci situace v Národní galerii v Praze, příspěvkové organizaci Ministerstva kultury, odpovědnosti bývalého generálního ředitele Jiřího Fajta za závažné nedostatky a postupy poškozující Národní galerii a její zaměstnance a ve věci odpovědnosti, kvality a výsledků kontrolní činnosti a postupů Ministerstva kultury a závěrů a opatření k řešení a překonání závažných problémů Národní galerie v Praze.